Předpokládám, že zájem o závěrečné slovo nebude tak jako při předchozím ukončení rozpravy.
Zároveň jsou na základě zkušenosti s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování. Navrhované změny vyplývají především z praktických problémů spojených s aplikací nové právní úpravy, které nebylo možné vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu procesu samotné transpozice směrnice. Převážná většina změn je tudíž technického charakteru. Za účelem eliminace možných komplikací při výběru příspěvku do fondu pro řešení krize a zajištění hladkého fungování garančního systému finančního trhu je žádoucí, aby byl návrh zákona schválen co nejdříve.
Já vám děkuji.
Pro tento účel BRRD současně zavádí i preventivní postupy a instituty, které se vztahují k době před vznikem samotné krize.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Pro jistotu pan zpravodaj ještě jednou, aby v obecné rozpravě přednesl návrh. Má ještě někdo jiný zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Pan zpravodaj také ne. Návrhy na zamítnutí ani vrácení nebyly předloženy. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není-li tomu tak, konstatuji, že tento návrh nebude přikázán dalšímu výboru. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je koncipován jako jednostupňový, nebude možné odvolání ani rozklad. V případě, že by byla zachována současná právní úprava, je zde nebezpečí, že neúspěšní žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu budou podávat žaloby k soudu a na základě soudních rozhodnutí vzroste tlak na používání správního řádu při poskytování těchto dotací návratných finančních výpomocí v jeho plném rozsahu. To znamená, že by se na tento proces vztahovaly všechny opravné prostředky upravené ve správním řádu: odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkumné řízení. Rovněž se posilují práva spotřebitelů v případě ztráty, odcizení, nebo zneužití platebních karet. V ostatních oblastech návrhu zákona ve velké míře zachovává stávající pravidla, což má přispět ke stabilitě právního prostředí. Děkuju vám za pozornost.
Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě.
Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové.
Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Pan poslanec Benda se hlásí z místa jako první, poté z místa přihlášený pan poslanec Roman Kubíček.
Dostáváme to všechno na tolika papírech, tolika nosičích... Ale je to úplně zbytečné, protože nikdo z nás neví, co v těch podmínkách je, dokud se nezačne soudit. Děkuju za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Tento návrh si samozřejmě poznačím. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Návrh na vrácení ani zamítnutí podán nebyl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přivolám kolegy z předsálí. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Eviduji návrh pana poslance Bendy, aby byl přikázán ústavně právnímu výboru. Je zde ještě jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh byl dále přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru.
Delší čas na přizpůsobení se zcela nové odlišné právní úpravě aspoň částečně zmírní intenzitu tohoto zásahu. Trvat na takovémto chování zákonodárce je nutné, neboť se tímto garantuje stabilita sféry svobodného jednání. Proto je ochrana legitimního očekávání integrální součástí vlády práva. Přihlížení k legitimnímu očekávání je neopominutelnou dimenzí zákonnosti. Z příkazu respektovat legitimní očekávání vyplývající z dosavadní právní úpravy samozřejmě nelze dovolit zákaz změny právní úpravy. Jde jen o to, aby při rozhodování o volbě způsobu provedení změny zákonodárce k těmto očekáváním přihlížel a neignoroval, že adresáti norem své chování po delší dobu přizpůsobovali požadavkům odlišného stavu. Chovatelům se tak alespoň zmírní dodatečně daňová škoda, která by zde na základě původního návrhu nemohla být dostatečně kompenzována. S ohledem na to, že sněmovní tisk 742 navrhuje naprosto radikální změnu dosavadního právního stavu, je současně nutné zavést adekvátní kompenzační schéma ke zmírnění následků této změny. Nyní předloženým pozměňovacím návrhem je proto zaváděn kompenzační příspěvek jako jednorázový finanční příspěvek chovatelům těchto zvířat. Předpokládaný pozměňovací návrh nepředpokládá přijetí prováděcího právního předpisu, jelikož již v textu zákona bude pevně stanovena výše kompenzačního příspěvku i proces jeho poskytování. Díky tomu bude výše kompenzace pro jednotlivé chovatele dopředu zřejmá, čímž bude zajištěna právní jistota adresátů. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. A táži se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Eviduji do ní dvě přihlášky. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a dám o tomto návrhu hlasovat. Eviduji žádost o odhlášení. Počet se ustálil. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Podobně tuším, že to bylo v neutrálním duchu, se koneckonců vyjadřovalo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak. A stručně na závěr - vysvětlení. Je to o tom, jestli obce na svém území budou mít větší pravomoc. Jestli si budou moci více samy rozhodovat o tom, co a kde umístí. A prosím, ano, týká se to mimo jiné i reklamních zařízení, tedy objektů u pozemních komunikací. A je to o tom, že obec si bude moci sama rozhodnout. A poslední věta právě k těm billboardům. Takže asi i to hledisko bezpečnosti by v tomto případě mělo být v pořádku. Rozhodnutí, kolegyně a kolegové, je pochopitelně na vás. Já jsem řekl své stanovisko, to, co je z mého pohledu důležité. Prosím, abyste se vyjádřili kladně a podpořili ten poslanecký návrh, tu novelu jako takovou, ať už to dopadne s tím pozměňovákem jakkoliv právě z toho důvodu, že je to jednoduchá věc. Je to zlepšovák, který pomůže lidem, a jak jsem řekl v úvodu svého vystoupení, už jsme ho měli mít minimálně před rokem a půl. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. To je na jednu stranu. Na druhou stranu si uvědomme, o čem ten návrh zákona vlastně je. Ten není o žádných billboardech a nějakých reklamních plochách nebo něčeho jiného. Ten je o tom, že se má usnadnit vydávání řidičských průkazů. To znamená, že si lidé budou moci zažádat o vydání řidičského průkazu na jakékoliv obci s rozšířenou působností. O to, aby se jim usnadnila agenda. A ono se to všechno zúžuje díky jednomu pozměňovacímu návrhu na billboardy. Mohlo se to řešit roky, roky zpátky. Roky zpátky. To už tehdy mohli řešit. A najednou to řešíme tady zase dneska. Ale to byla zase chyba jaksi vašeho ministerstva, že tam ten nesouhlas mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra, pořád tam ty kontroverze nějakým způsobem jsou, protože řidičské průkazy vydává někdo a ta agenda pak spadá zase na někoho. A to propojení těch úřadů prostě... jako je mi divné, že za rok a půl skutečně se nedokázaly nějakým způsobem sjednotit v tom propojování. Tohle to má jaksi nějakým způsobem ulehčit. Takže se to aspoň někam posunulo. Děkuji za pozornost.
Takže jako první faktická poznámka pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, pane předsedo. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Benda.
Petr Bendl, ne Benda, to je Marek. Tak já už to řeknu daleko smířlivěji. Znovu říkám, buď hledáme způsoby anebo důvody. Ale teď můžete podpořit ten návrh, aby to obce mohly ovlivnit. Jednoduše. Úplně jednoduše přes ty číslíčka, které jste tady říkal, jako že by to snad mohl být nějaký přílepek. Konzultoval jsem to s legislativou sněmovní a ti mi potvrdili, že to za čistý přílepek možné vzít není, protože to jsou věci velmi příbuzné, tak jak to tady říkali mí předřečníci.
Já vám děkuji za dodržení času.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Těch půl milionu lidí vám za to jistě bude vděčných.
Já vám děkuji, pane poslanče. A ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení, závěrečné slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Na závěr mi dovolte, abych shrnula podstatu naší novely. Naše novela říká, že už žádné fotografie nosit nebudete muset. Vyfotí si vás buď na úřadu nebo si vezmou fotografii z jiného registru. To je první úprava. A ta druhá změna je následující. Budete si moci požádat o řidičský průkaz na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Pro mnohé lidi to znamenalo dva dny dovolené, pokud museli do obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště.
Dobře, to bylo legislativně technické upřesnění, aby byl návrh hlasovatelný.
Legislativně technické změny, těch vám můžu přečíst mraky. Takže buď hledejme způsob, anebo důvod.
Pokračujeme vystoupením pana poslance Martina Kolovratníka, který je přihlášen do rozpravy ve třetím čtení.
Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Pozměňovací návrh pana poslance Bendla se skutečně dotýká jiného, který se jmenuje jenom o pozemních komunikacích. Má pravdu a stačí opravdu legislativně technicky to návětí upravit nebo dopřesnit, že pan poslanec Bendl navrhuje upravit ten druhý zákon. A k tomu hned dodávám na obhajobu a podporu pana poslance Bendla, budu vystupovat pozitivně směrem k jeho argumentaci. Takže v tom smyslu je to pro mě tak, je používáme tu běžnou formulaci, změna souvisejících nebo některých souvisejících zákonů. A teď budu hovořit o dvou bodech. První bod je podpora, respektive moje pozice k tomu návrhu, k té novele jako takové a druhá k onomu zmíněnému pozměňovacímu návrhu. A tím argumentem před rokem a půl byla skutečnost, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra se nestačily dohodnout a že nemají připraveny počítačové systémy na propojení. A teď k poslanci Petru Bendlovi. On to zdůvodnil velmi detailně a velmi precizně, takže asi by bylo z mé strany zbytečné znovu opakovat to, co on říkal. Ale ta zkratka je bohužel zavádějící a ono skutečně je to jinak a zjišťuji, že možná je to opravdu míněno přesně opačně. Ještě k té, v uvozovkách kauze billboardy. Ta výjimka končí letos na podzim a myslím, že nikdo nediskutuje a nechce ji prodlužovat. Tento pozměňovací návrh ale neřeší extravilán, řeší intravilán, tedy prostranství uvnitř obcí. Právě proto dochází k chybám a značným problémům. Samozřejmě to není možné. Nejde jen tak, že si někdo půjde a vykope značku. Mám tady písemně doložené stanovisko pana Tomáše Lercha, šéfa dopravní policie, který mi v emailu píše, že souhlasí s tím, že současné znění je špatné a mělo by se změnit.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není zde zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování. A já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Tento návrh zákona se dotýká některých aspektů bezpečnosti, zejména bezpečnosti kybernetické. To znamená, prosím vás o podporu přikázání výboru pro bezpečnost.
Děkuji. Návrh nevidím, v tom případě dám hlasovat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Já konstatuji, že tento tisk jsme přikázali k projednání výboru pro bezpečnost. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jeroným Tejc.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já očekávám, že projednávání tohoto návrhu zákona by nemuselo vyvolávat velké emoce. A byl bych rád, kdybychom se shodli ve Sněmovně třeba třemi čtvrtinami na úpravách, které jsou rozumné, které jsou ve prospěch jak lidí, kteří žijí v bytech ve společenství vlastníků jednotek, tak samozřejmě i pro ty, kteří žijí v bytových družstvech. My jsme se snažili o to, aby ty změny občanského zákoníku, který byl schválen, byť třeba přes můj nesouhlas, byly relativně minimální, aby byly úsporné, a aby směřovaly k tomu, že zjednodušíme pozici lidí žijících v těchto bytech. Těch, kteří spravují tyto byty a uvedu některé z nich. Zjednodušeně řečeno - nebude se stávat, že někdo dluží SVJ, následně prodá tu jednotku, získá peníze a ten dluh vůči SVJ zůstává a musí ho vymáhat na tom původním vlastníkovi a ten nový vlastník, který tento byt koupil, tak už v tu chvíli samozřejmě žádný závazek nemá. Peníze jsou mnohdy pryč a není možné je vymoci a tedy na tom splácení dluhu se podílí všichni ostatní, kteří dluh nezpůsobili. Snažíme se také o to, abychom usnadnili financování úvěrů bytových družstev. Dnes není možné, aby byl převeden dluh, který je z důvodu modernizace a opravy domu vázne na bytovém družstvu, aby byl převeden na společenství vlastníků jednotek, které vzniklo. My to chceme umožnit, nicméně za souhlasu všech. My navrhujeme většinu. Nicméně, tak jak jsem hovořil s řadou kolegů, myslím si, že by stálo za to, aby ta většina byla kvalifikovaná. Není asi nutné, aby bytové družstvo o deseti bytech muselo mít své webové stránky. No, a to jsou ty základní věci, o kterých tento zákon hovoří. Ten návrh, který byl do zákona na základě návrhu pana poslance Chvojky a následně ústavně právního výboru schválen, tu situaci na jedné straně může komplikovat.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.
Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře.
Navrhovaná novela zákona upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Výše uvedená právní úprava poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je však v souvislosti s vývojem právního řádu a s vývojem judikatury překonaná. Současný právní stav se tedy jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Je proto třeba upravit vztah poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. Soudní přezkum rozhodnutí v návrhu vyloučen není a účastník řízení se tedy bude moci obrátit se správní žalobou na soud.
Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Ten paragraf 14 skutečně upravuje stávající způsob poskytování dotací a je evidentní, že musí dojít i v souvislosti se soudní judikaturou k nějaké změně. To je třeba si uvědomit a je to poměrně vážná věc. Já jsem obecně pro to, aby takových těch individuálních dotací výrazně ubylo. To, myslím, je na místě. Ale zase je třeba si uvědomit, že mohou nastat případy, kdy ten stát vlastně se zbavuje jakékoli možnosti vlastně formou dotace nebo návratné finanční výpomoci řešit nějakou tíživou situaci.